A už toho moc nemáme. Zase jsem slyšel, že ta firma za nás dělala 5 milionů euro zisk a teď z nějakých záhadných důvodů dělá jenom 5 milionů korun. A pojďme dál. Dopravu, to už jsem četl. Tam to tak mají. A to byl projekt, který měl návratnost pět let. Mohly z toho vypadnout tisíce bytů. Ministr kultury by neseděl v ložnici šlechtice, ale chodili by tam lidé se koukat na ten palác. Ano, a Bartoš by neseděl na Staromáku. Když tam seděla Klára a někdo tam hrál na kytaru a ona nemohla jednat, tak šla ven a dala mu nějaké drobné, aby chvilku nehrál. MMR - ministr sedí na Staromáku, když to je historická budova, která by mohla být také muzeum, představte si, také muzeum. Ale to samozřejmě nejde, protože Babiš. Ano, možná tam mohla být i nová nemocnice. Mimochodem my tady od revoluce nemáme novou nemocnici. Ten má strašně moc majetku. Znovu opakuji, když říkáte, že chcete šetřit, tak se ptám: Kolik platí stát soukromým společnostem za nájem? Je to 600 milionů, je to méně? Kde jsou tedy ty synergie? Ano, Národní muzeum jsme dali do pořádku, Státní opera, tu novou scénu. Zdůrazňuji, že dokument, který držíte v ruce, a bohužel nevím, jestli ho někdo držel tajně z vlády a možná vůbec, je investiční potenciál naší země. Mě to vždy fascinovalo, že kolik je takových usnesení vlády. Protože ten ministr samozřejmě to musí uchopit a za to bojovat, za ten projekt. A získat peníze. Naše země má obrovský investiční deficit. Je to způsobené i komplikovanou legislativou.
Ale, pane premiére, vy jste prohlásil v červenci minulého roku, je to přesně rok, že do polovičky roku 2023, to je tedy teď, už jsme za polovičkou, připravíte model toho, jakým způsobem vyřešíte restrukturalizaci ČEZu. Neudělali jste vůbec nic! Takže vy říkáte - já bych to neříkal, ale vy sami říkáte, a včera, že musíme připravit investice do energetiky. Já se jenom ptám tedy, co jste připravili za ten rok a půl? Vytesat do kamene ty texty! Trh práce. Dobře poslouchejte, prosím. Aby Česká republika se mohla adekvátně rozvíjet a udrželi jsme krok s vyspělými státy, tak je důležité, abychom dokázali zajistit dostatek pracovníků na trhu práce, ať už kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných. Prosím vás, kdo vám to píše, pane ministře? Stačí říct jedinou věc, co uděláte pro to, aby sem přišlo více lidí. Nechte si ty kudrlinky! To víme, že ten problém je v tom, že nemáme lidi. Prostě neudělalo se to ideálně, stejně to brzdí dneska všechny úřady, zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, přehazují si to jako horký brambor, firmy nadávají, a bohužel nejde to zásadně rychleji. Ale to je realita. Tak čiňte! Řekněte, co uděláte na vnitru, co uděláte na zahraničních věcích, od kdy to bude, co konkrétně pro to uděláte, kdo to bude organizovat, kdo si to bere v té vládě na starost. A neříkám to ve zlém. Sdělili (?) jste tam, to je krásné: Je třeba zlepšit využití umělé inteligence. To je třeba, to máte pravdu. Ale víte, že jsme připravili strategii umělé inteligence? A víte, že jsme tu strategii měli rozpracovánu, že tam byly akční plány, že to byla naše vlajková loď, naše Strategie země pro budoucnost a tak dále. A víte, že jsme byli špička v této oblasti? A víte, že jdeme do kopru s tou umělou inteligencí, že ztrácíme za světem? Tady totiž kdo chvíli stál, stojí opodál. A to je otázka skutečně několika měsíců v té umělé inteligenci a budeme ztrácet. A teď, pozor, vsuvka. Z mého pohledu třetina z nich je neproduktivních, neefektivních, je otázka, jestli budou mít nějakou budoucnost. Ale budiž. Jdou do toho desítky miliard korun. A víte, co se vám podařilo? Neskutečný majstrštyk, ani jedno z těch výzkumných center není pro umělou inteligenci. Ani jedno! Je třeba obratem začít připravovat hospodářskou strategii. A je třeba, aby ta hospodářská strategie provázela koncepci průmyslovou, koncepci dopravní, vědeckou, školství, zemědělství. Toto je třeba provázat s výhledem veřejných financí, jinak to nejde. To je všechno na vás. Vy si ty parametry určujete, my můžeme oponovat, ale je na vás, jak si to nastavíte. Ale máte ideální možnost tak učinit. My jsme byli v menšinové vládě a museli jsme opravdu s čepicí v ruce obcházet kde koho, aby nám k tomu dal puvoár. Tak to fakt nevymyslíš. Prosím, ale hlavně už začněte něco dělat, protože tohle jsou opravdu jenom prázdné funkcionářské fráze.
Já také děkuji. A nyní s přednostním právem je na radě pan předseda Okamura.
Podívejte se, jaká je teď situace za uplynulý týden. Premiér Petr Fiala se tady veřejně chlubil, a zcela nepatřičně a absolutně bych řekl nekompetentně, snížením inflace. Takže já vůbec nechápu, jak vůbec o tom může mluvit, jak vůbec může premiér Fiala hovořit o něčem, že snad vláda něco řešila nebo že je nějaký pozitivní stav. To tady jenom dodávám.
Dovolte mi, abych tady v úvodním slově u této novely zákona, kterou teď máme projednávat možná v příštích hodinách nebo dnech ve třetím čtení, připomněl ty základní principy toho, proč tato novela je zde předkládaná. Vždycky tato situace nastala nebo může nastat pouze tehdy, když v daném roce dojde k mimořádné valorizaci důchodů. Není to pravda, minule jsem to tady vysvětloval. A toto opatření a tato novela, kterou tady máme před sebou ve třetím čtení, je jedním z těch důležitých kroků, které je potřeba pro tu stabilizaci udělat. Není to ani tak, jak tady zaznívalo, že tady stavíme staré proti mladým nebo nějakou konkrétní skupinu. Všechny tyto skutečnosti, které jsem teď jmenoval, se nám za posledních třicet let začaly významněji projevovat.
Pár čísel - v roce 2010 šlo ještě do dopravy - z mého pohledu dobrých - 96 miliard korun, v roce 2011 až 2013 to bylo ročně mezi 62 až 65 miliardami korun. A víte, kolik se tehdy zahájilo, ne kolik se dodělalo, kolik se tehdy zahájilo stavět nových dálnic? Protože to je indikátor aktivity vlády. Mezi lety 2011 až 2014 jste zahájili, dobře poslouchejte, 800 metrů nových dálnic. No, to bylo logické, protože jestliže se z 90 miliard stáhlo na 60 miliard, tak se muselo okamžitě ukončit to, čemu se říká příprava a zahajování nových staveb. Dojížděly se pouze ty staré. Ano, to byla skutečně doba temna, byla to doba vaší vlády. A logicky to byl důsledek škrtů, škrtů, škrtů. Ta změna nastala na dopravě až po čtyřech letech. Ano, nemohla tak nastat první, druhý nebo třetí rok, protože ty stavby nebyly připravené, ale poté jsme rozjeli výstavbu tak jako nikdy v historii. Víte, kolik jsme zahájili v letech 2018 až 2021, to byly ty čtyři aktivní roky naší vlády, nových dálnic - myslím tím zahájili výstavbu? Ještě jednou zopakuji, pane premiére, vy jste zahájili 800 metrů, vaše vláda. Z vašich 65 miliard na 130 miliard během několika let. Ročně jsme rekonstruovali přes stovku železničních nádražních budov, stavěli jsme rekordně obchvaty. Právě naše vláda. Vaše vláda, a teď myslím vaše vláda skutečná, čili tato vláda, nemyslím ta, ve které jste byl a která zde udělala to dopravní Waterloo, tak jste si namalovali rozpočet na dopravu na 151 miliard korun, což si myslím, že je dobré číslo. My jsme dávali 130 miliard, vy jste to zvedli během dvou let. Nechali jste jim jenom 120 miliard korun a zbytek, nakonec to tady bylo 24 miliard korun - zatím. Předběžně si musí Ministerstvo dopravy půjčit, musí si je půjčit na úrok. Takže vy vlastně říkáte, investujeme, ale my vám ty peníze nedáme a ty peníze si napůjčujte. Buď na to mám, a pak to tedy investuji, anebo na to nemám, pak to musím přiznat. Nicméně i tak já musím pana ministra Kupku ocenit, protože on opravdu má snahu pokračovat v investicích, které jsme zahájili. Problém je jiný. Víte, že budete potřebovat na ten desetiletý plán, který jste včera představili, 300 miliard korun ročně na dopravu? Takže mě by zajímalo, z čeho tento ambiciózní plán budeme - a dopravně správný věcně - z čeho ho budeme financovat? Ale už příští rok - z čeho budeme financovat, kde na to vezmeme ty zdroje? A navíc nás budou čekat vrtky skoro za bilion. A mě by zajímalo tedy, z čeho? No, možná něco z PPP, ano. A bude dobře, když navážete na PPP, my to podporujeme. A co do té doby? Takže vy holíte Ministerstvo dopravy a současně se chlubíte plánem, který nemáte krytý a ještě máte tu drzost, že říkáte, že v minulosti my jsme neinvestovali. Je to přesně opačně. Dále, co tam zaznělo včera, neuvěřitelné. Prosím, dobře poslouchejte, co teď budu citovat: "Musíme změnit i energetickou politiku, jinak zde také nebudeme konkurenceschopní. Prosím vás, kdo vám to píše? Přečtěte si to prosím někdy po sobě. Já bych možná mohl mít radost, že se mu tam příliš nedaří, ale my už vám fakt nepřejeme nic špatného. Efektivněji investovat v energetice. Proč neřešíte prosím pěkně Temelín, další dva bloky? Jste ve vládě jeden a půl roku. My jsme za dva a půl roku kompletně připravili Dukovany se vším všudy. Já bych chtěl vidět, kdyby toto nebylo připraveno, co byste s tím dělali vy? Vy jste udělali jednu jedinou věc, a to, že jste to odeslali třem předem připraveným partnerům. Ale já to říkám proto, že už ta zadávací dokumentace - byla možnost zapojit se a zapojit toho dodavatele do dalších dvou bloků v Temelíně. To nevidíme, co se zde odehrává poslední rok a půl? Proč neřeknete jako vláda - budeme či nebudeme ten Temelín budovat? A když ano, tak to bude tehdy a tehdy. Ale proč se o tom nemluví? Tady máte jednu před sebou, tak to prosím pěkně aspoň rozhodnete. Tak proč se o tom nemluví nebo na co čekáme? Jen kritizujete, vysmíváte se. Sami jste neudělali vůbec nic. Ano, je výhodná doba na to, investovat do této společnosti nebo do GasNetu, který vypadá, že by mohl být na prodej. To je distributor zase. Aspoň hrajte tu hru, diskutujte, zkoušejte to. Z mnoha důvodů. Prostě se to prodalo tehdy tuším za 120 miliard korun a nemáme v ruce nic z toho plynu, vůbec nic. Tak já jenom nabádám, tady máte tu příležitost, tu možnost. Co jsme udělali? Co jste udělali za poslední rok a půl?
A tenkrát jste říkali, no, ono je toho tolik, že to nestačíme kontrolovat a takhle, no, ale máme více než rok po. A ten systém pokračuje z vaší strany, to je přece šílený. A že teď od července se něco omezilo? Ekonomičtí migranti nemají mít nárok na nic, přece. Jak omezilo? Ale prostě to je přece neuvěřitelný. To je systém, který nastavila Fialova vláda. My chceme mír, my chceme mírový jednání a ne neustálou eskalaci prostě. To se ani nedivím, tak tam se nalily prostě biliony korun. Blázni jste, kdo tohle to říká? No, teď, když jsem řekl slovo dezinformace, tak se u toho taky krátce zastavím. To je ten, co sliboval, že nebude zvyšovat daně, a teď je zvyšujete plošně. To je ten, který říkal, že Česká republika je ve válce, přitom ve válce nejsme. A vím, že to budeme mít my v SPD v předvolební kampani těžké. Necháme se překvapit, necháme se překvapit, jenom abyste o tom věděli, protože já myslím, že mnozí vládní poslanci o tom ani neví, co se chystá, co se má chystat a co se děje v tomto ohledu. A to si myslím, že je taky docela důležitý, protože zakotvení práva na platbu v hotovosti je podle názoru SPD potřebné za účelem zajištění práva na ochranu soukromí našich občanů, které je samo o sobě základním lidským právem zakotveným v Listině základních práv a svobod. Ještě jsem nestačil teda dohledat, jestli už to přijali, nebo ne, ale je to skutečně vážná věc a jsem rád, že si toho tady všímají i v okolních zemích. Vládní koalice také často říká, že poměr starobního důchodu k průměrné mzdě je nebývalé vysoký a vyžaduje snížení. Takže 33 let po změně režimu nejsme ani na tehdejších číslech. Ještě jedna poznámka k důchodovému systému jako celku. Důchodový systém tím, že nerozlišuje mezi jeho přispěvateli, významně znevýhodňuje rodiny vychovávající děti, které jsou následně budoucími přispěvateli do tohoto systému. Toto bychom měli okamžitě změnit a my to říkáme neustále, že je to potřeba změnit. Mnozí politici, opět zejména ti vládní, se nám snaží vsugerovat myšlenku, že důchod je nějakým státním darem. Možná jde o souběh neznalosti a skutečnosti, že penze jsou de facto vypláceny ze státního rozpočtu. SPD říká jasně, důchodci nám nic nedluží, naopak to my dlužíme jim. Raději pojďme pracovat na tom, jak náš důchodový systém změnit a současně s tím i ekonomiku státu a posílit jeho příjmy a vrátit mu jeho roli garanta sociální jistoty. Hnutí SPD nepodpoří vládní návrhy na faktické okradení budoucích i současných důchodců.
Následuje paní předsedkyně Schillerová s faktickou.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla bych reagovat na jeho slova o tom, že vláda nesnižuje důchody. Já opravdu nerozumím tomu, jak to může pan ministr tady říct. Všechno je snižování nebo znesnadnění odchodu do předčasného důchodu. Zatím v těchto návrzích není nic pozitivního. Pak jsem chtěla říct, že důchody sice rostou, jak říkal pan ministr, ale přesto nejsou schopny pokrýt růst cen základních potřeb a životní úroveň klesá.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ale třeba sedí někde u obrazovky a uslyší to, no. Já mám tady tabulku z dílny pana ministra financí. Už teď mu chybí 26 miliard oproti rozpočtu. To znamená 26 miliard minus. Jsem ráda, že pan ministr přišel. Ukazuji tabulku pana ministra financí. Když už jste tady, pane ministře - mám ještě minutu - tak říkal takovou zajímavou informaci včera pan ministr financí. Nebudu spekulovat, jen tak si nahlas tady přemýšlím, aniž bych kohokoliv jmenovala. Každopádně jste pro ten švindl zvedli ruku všichni.
Následuje pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.
Říká, prázdné fráze a blábolení, že tady probíhalo. Já jsem nezaznamenal, že by tady byly nějaké prázdné fáze a blábolení. Je to úplný nesmysl. Přitom se ale naše reforma blíží tomu, co navrhovalo samo hnutí ANO. Potom vy jste tady hovořil o dobrovolném rodinném vyměřovacím základu a takovým tím typickým lidoveckým jste tady nezapomněl se smutnýma očkama jakoby zmínit, že vlastně už tam chybělo jenom to, že jste se zasloužili o to, že za každé vychované dítě je těch 500 korun.
To já vím z eKLEPu. Taky bych se divila, kdyby některý z úředníků se pod to byl ochoten podepsat. Znám je dobře, ty experty, ti by se pod to v životě nepodepsali. A pan ministr říkal: Já to nebyl, to byl ten, nebo ten, nebo tamten. No ale pro rozpočet jsem hlasoval, protože pro rozpočet jsem prostě ruku zvednou mohl. Neuvěřitelného. Já jsem byla v šoku včera. Doufám, že tato epizoda skončí výhledově, a už se nebude nikdy opakovat. Těch věcí je tam víc.